Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemné už odpoledne. Doplním tedy pana ministra ještě stručně edukativně. A právě velká výměna je v rámci cestovního ruchu a dále průmyslu na zpracování ryb, tak považuji tuto dohodu za velice významnou.
Já vás přeruším, paní kolegyně, a požádám zejména vaše kolegy stranické, aby se uklidnili, ale i ostatní kolegy, kteří diskutují jiná témata, aby je přenesli do předsálí a byl potřebný klid k projednání tohoto návrhu. Děkuji, pokračujte. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Kdo je proti? Z přítomných 121 poslanců pro 101, proti nikdo.
Děkuji do třetice za slovo. Cílem změn statutárních dokumentů je završit přeměnu Mezinárodní investiční banky do moderní mezinárodní finanční instituce. Daná výhrada byla učiněna z důvodu přílišného rozsahu daných imunit a výhrad. Sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet a obsah protokolu je po výhradě České republiky v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.
Budu opravdu velmi stručný.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnu.
Kdo je proti? Děkuji vám. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
A teď moje kancelář sbírá prohlášení všech klíčových aktérů za letošní rok, ať už se to týká evropské armády, nebo navyšování výdajů na obranu. A pokud jsou moje informace správné, tak ta debata bude potom následně dosti tvrdá, upozorňuji na to.
Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít v této fázi závěrečná slova. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Nyní se táži, zda pan zpravodaj nebo navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice krátce. Samozřejmě i investiční. Navýšili jsme důchody. Takže samozřejmě polemika, jaký je návrh zákona - pro mě je podstatné to plnění. Takže si myslím, že ty výsledky jsou velice dobré.
Děkuji za závěrečné slovo. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám první bod tohoto bloku. Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
A lze konstatovat, že ta úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Přeji všem hezké dopoledne. Vážené dámy, jak zde paní ministryně práce a sociálních věcí vás seznámila, já bych si jako zpravodajka dovolila vyjádřit se k tomuto dokumentu. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání v osmi věcných článcích obecně vymezuje, co se rozumí pod pojmem kolektivní vyjednávání, co je předmětem a jaká opatření mají být na úrovni vnitrostátní přijata pro jeho podporu. Jak už zde bylo řečeno, tuto ratifikaci ke dni 2. 10. 2015 ratifikovalo celkem 46 států, z toho 12 členských států Evropské unie.
Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku. Ještě přečtu omluvu: Dnes od 16.55 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr vnitra. Další interpelaci přednese pan poslanec Antonín Seďa.
Podle NKÚ nemá Ministerstvo dopravy dlouhodobou strategii pro využívání informačních systémů a plán je údajně pouze formální. A protože tohle ministerstvo nezajistilo, podala Evropská komise na Českou republiku žalobu. Rozumím tomu, že tyto problémy nejdou na vaši hlavu, ale na hlavy vašich předchůdců.
Děkuji panu poslanci.
Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo dopravy. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo dopravy vynakládá prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních systémů hospodárně a účelně. Postupy projektového řízení ministerstvo nastavilo a aplikovalo teprve okamžikem uzavření smlouvy, takže v rámci jednotlivých projektů nebyly projektově řízeny procesy předcházející uzavření smlouvy. Proti obsahu kontrolního protokolu podalo ministerstvo námitky, které vypořádala vedoucí kontrolní skupiny. Odvolání ministerstva proti rozhodnutí o námitkách bylo vypořádáno usnesením kolegia NKÚ. Materiál dosud nebyl zařazen na program jednání vlády. Materiál byl projednán v připomínkovém řízení s NKÚ a Ministerstvem financí. Připomínky NKÚ byly zapracovány a materiál je pro jednání vlády předložen bez rozporu. Ve stanovisku předloženém vládě Ministerstvo dopravy uvádí komentář k jednotlivým zjištěním. Jsem přesvědčen, že touto usilovnou prací a hlavně propojením registrů jsme odvrátili poměrně velkou škodu, která České republice opravdu hrozila.
Před chvílí se omlouval pan ministr, přestože celý den omluven nebyl. Přesto byla podle mého hlubokého přesvědčení v rozporu se zákonem jmenována do této vysoké funkce.
A poprosím pana premiéra o odpověď.
Ministerstvo vnitra eviduje žadatele o mezinárodní ochranu z Číny už několik let. To znamená, není to nic nového, co by se zde objevilo až teď. Toto řízení je ze zákona neveřejné, tudíž nelze sdělovat k jednotlivým případům jakékoliv podrobnější informace. To se týká všech azylových řízení. Se všemi azylanty je zacházeno stejně. Se všemi žadateli o azyl je zacházeno stejně. Bylo to cirka 40 žádostí. Celkem bylo v roce 2016 k poslednímu srpnu letošního roku podáno 66 žádostí o mezinárodní ochranu, pokud jde o lidi z Číny. V případě této skupiny došlo k prodloužení. Nově stanovený termín neznamená, že rozhodnutí budou vydána až v nejzazším termínu. Správní řízení v tuto chvíli probíhají. Konají se jednotlivé správní úkony a postupně budou v rámci stanovených lhůt vydávána i konkrétní rozhodnutí. Prodloužení lhůty slouží k zajištění a zjištění všech relevantních okolností, aby mohlo být rozhodnuto dle zákona. Zejména v případě, kdy žadatel není schopen doložit svou výpověď, je nutné rozsáhlé zjišťování stavu. Pro zajímavost, největší počty žadatelů ve stovkách měsíčně má Francie. V souvislosti s žádostmi v současné době probíhá sběr informací o zemi původu se zaměřením na konkrétní případy s cílem zjistit maximum informací, které jsou použitelné pro procesní řízení. Se všemi osobami jsou prováděny standardní azylové pohovory. Počet pohovorů závisí na konkrétních případech a dokládání ze strany žadatele o mezinárodní ochranu. Správní řízení podle zákona o azylu probíhá individuálně. Na udělení mezinárodní ochrany mají vliv pouze okolnosti, které stanoví zákon a které stanoví mezinárodní smlouva. Tady chci zareagovat na interpelaci pana poslance. Žádné jiné okolnosti na tuto proceduru vliv nemají. Já jednoznačně mohu vyloučit, že by tady existovaly jakékoliv politické tlaky nebo že by vláda měla nějakou speciální politiku, která by se týkala žadatelů o azyl právě z Číny. Čili chci, aby to bylo tak i nadále, aby tady jasně platila zákonnost. To znamená, abychom se řídili našimi zákony a přímo dopadajícími mezinárodními smlouvami.
A vytváří to obrovské problémy.
Děkuji. Pane premiére, budete reagovat?
Myslím, že Česká republika je naštěstí v jiné situaci než třeba Rakousko nebo Německo, kde vlastně veškeré jejich instituce jsou dnes dramatickým způsobem přetíženy, pokud jde o celkové množství žadatelů o azyl nebo žadatelů o mezinárodní ochranu. Naše situace je jiná. My jsme se snažili důsledně aplikovat pravidla Schengenu. Domnívám se, že kapacity, které dneska má Ministerstvo vnitra k dispozici vzhledem k tomu, jak velké množství žadatelů o azyl tady zhruba ročně máme, by měly umožňovat vyřízení v reálném čase v těch lhůtách, které jsem uváděl. To znamená, neměly by tam být žádné nepřiměřené průtahy. Čili nejsou to tak dramatická čísla, jaká známe ze zemí, jako je Německo nebo Rakousko. A doufejme, že i v budoucnu budeme mít tuto situaci pod kontrolou.
Připraví se pan poslanec Grospič.
Myslím, pane premiére, že se shodneme, že řada rodin s dětmi se potýká s nedostatkem financí na výchovu a vzdělání svých potomků, a tím mají nižší průměrnou životní úroveň než bezdětní. Z tohoto pohledu se chci zeptat, vážený pane premiére, na konkrétní kroky vlády v oblasti podpory rodin s dětmi. Zaregistroval jsem, že vláda v červenci schválila zvýšení slevy na dani rodičům se dvěma, třemi a více dětmi. Proto se ptám, kolik konkrétně bude tato sleva činit. Pane premiére, vláda před prázdninami schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který by měl pomoci rodinám při slaďování rodinného a pracovního života a umožnit pružnější čerpání rodičovského příspěvku. Proto se chci zeptat, jak to bude s limity čerpání, protože dnes je stanovena maximální možná výše příspěvku za měsíc na 11 500 Kč a novela zákona tento limit ruší.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, k vašim dotazům. Já jsem přesvědčen o tom, že k uzavření daného prostoru tady důvody byly. My jsme samozřejmě dělali přezkum v rámci Ministerstva vnitra a já nemám žádný problém opět zaslat všem poslancům Parlamentu České republiky stanovisko odborného odboru ministerstva. Já samozřejmě zašlu všem poslancům a poslankyním během dneška, nejpozději zítřka, stanovisko odborného garanta, tedy Ministerstva vnitra v podobě našeho bezpečnostního odboru, který se k této věci vyjadřoval.
Ano. Ještě pan ministr si přeje vystoupit.
Já pořád nevím, o jaké agresory jde. K otázce ostatních jsem tady říkal, že bylo zadrženo 23 lidí. V tom ostatním jsem to zodpověděl i přesně podle čísla. Soud ho osvobodil. Pokusím se ji vyžádat.
Pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych byl rád, kdybychom věci odborného rázu nechali na odbornících a my dělali politiku. Takže prosím, nechme to na Policii České republiky, která ta bezpečnostní opatření dělá. Ať tak nebo onak, vždycky je do koho kopat. Buď je to opatření příliš přísné, nebo bylo nedostatečné. Dovolte mi ještě teď, když jsem tady a je otevřená rozprava, trochu mimo využiji i přítomnosti pana premiéra. Jestli se domnívá, že to prošumí, protože jednou já nepřijdu, tak ať se podívá na moji docházku. Já na rozdíl od ní sem chodím a budu sem chodit tak dlouho, dokud ona mi neodpoví. Děkuji, že jsem i tímto zdržoval.
Dovolte, abych řekl, že skutečně děláme politiku, a politiku týkající se mimořádně citlivé otázky.
Mě už to nebaví. Já bych radši stavěl a dobudovával dopravní infrastrukturu a v míře, řekl bych, která byla v minulosti, nebo která nebyla v minulosti obvyklá. Konkrétní čísla vám dám potom osobně nebo vám je pošlu.
Děkuji.
Děkuji. Já samozřejmě vyčkám těch konkrétní čísel. Jenom přece jen abychom měli srovnatelnou srovnávací základnu těch výroků, tak vy jste teď zmínil 70 kilometrů dálnic a silnic první třídy. On ten problém, že když ty peníze nejsme schopni utratit na dálnice, tak je přesouváme do jiných tříd komunikací, to je jakýsi trend.
Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.
Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, většina těch komunikací jsou dálnice. Nicméně chci tady říct, že i tak v této situaci ten počet projektů nebo to, co se nám povedlo, nám umožní velmi efektivně využívat prostředky z Evropské unie.
Děkuji panu ministrovi. Dostávám se pravděpodobně k poslední interpelaci. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mariana Jurečku ve věci bytů pro úředníky MZe.
Děkuji za slovo. Pane ministře, Ministerstvo zemědělství ze své kapitoly financovalo milionové částky na rekonstrukce a vybavení bytů pro vaše náměstky. Žádám o kopie všech smluv, které se týkají těchto investic, a nájemní smlouvy mezi - pravděpodobně, tedy doufám - Ministerstvem zemědělství a nějakou právnickou osobou.
Nebyla to poslední interpelace, ještě stihneme jednu.
Vážená paní ministryně, stále více studentů, a to i velmi nadaných absolventů gymnázií, je roztrpčeno nepřijetím na lékařské fakulty. Přitom je všeobecně známo, že začíná být velmi citelný nedostatek lékařů, ale i vysokoškolsky vzdělaných nelékařských profesí. Proto si vám dovoluji položit otázku, proč vláda nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem, že velký počet míst je zabrán zahraničními studenty, kteří si své studium na vysoké škole hradí? Můžete mi prosím zjistit, kolik míst na lékařských fakultách se otevírá v posledních letech a kolik z tohoto počtu je zablokováno pro zahraniční studenty, kteří zřejmě řady našich lékařů neposílí? Nebylo by řešením pomoci lékařským fakultám finančně, aby nebyly závislé na příjmech od zahraničních studentů? Děkuji za případnou písemnou odpověď.
Porušil bych jednací řád, kdybych vám udělil slovo, nezlobte se. Děkuji. Přeji vám hezký večer a končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetích čtení.
Děkuji. Pane poslanče, chcete položit? Ano, je tomu tak. Prosím, položte doplňující otázku. Poprosím pana premiéra o odpověď. Děkuji. Teď již poprosím paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra. Připraví se pan poslanec Martin Novotný. Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Jak už jsem řekl, revitalizace brownfieldů má pozitivní efekty na životní prostředí, ale má to samozřejmě také výrazné sociální a také urbanistické efekty. Chci připomenout, že problematika revitalizace brownfieldů v soukromém vlastnictví pro průmyslové využití je řešena v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Nemovitosti, a cílem tohoto programu, který je tedy financován z evropských prostředků, je usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech, tedy s výjimkou hlavního města Prahy. Čili opět, myslím si, že velmi užitečný program v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v národní databázi brownfieldů. Další výzva je plánována na podzim tohoto roku a ta alokace by tam měla být zhruba 950 milionů korun. Čili to, co jsem zde uvedl, myslím jasně ukazuje, že vláda se snaží, abychom měli koncepční přístup k brownfieldům v České republice.
Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane premiére, budete reagovat?
Pěkné odpoledne. Vážený pane premiére, nedávno jste pro mnohé z nás překvapivě silně a překvapivě vůbec i tím obsahem té myšlenky podpořil vznik společné evropské armády.
Němci museli čelit milionové vlně migrantů volně procházející napříč Evropskou unií. A rychle zjistili, že ten příval nezvládají. V rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung si nyní sypala popel na hlavu. Dále pak připustila, že nepodporovala iniciativy k ochraně unijních hranic, a kajícně dodala: "Tvrdili jsme, že si s problémem poradíme na našich letištích. To ale nefunguje."